Návrh nebyl přijat. Děkuji vám. Budeme se tedy zabývat bodem číslo 1, tak jak byl navržen z politického grémia. Je to Jde o dohodu předsedů poslaneckých klubů, rozprava se nevede.
Vážené dámy a pánové, v poslední době došlo ke dvěma fyzickým politickým útokům. Konkrétně se jedná o pana Dominika Feriho a Ladislava Jakla. Na základě dohody všech poslaneckých klubů na grémiu navrhuji, aby Poslanecká sněmovna přijala toto jednověté usnesení: "Poslanecká sněmovna odsuzuje vyvolávání nenávisti k lidem na základě jejich politického názoru." Děkuji za pozornost.
Rozhodneme v hlasování číslo 17, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Děkuji vám. A nyní tedy, paní poslankyně, požádám vás, abyste předložený návrh uvedla jako zástupce navrhovatelů. Ještě než vám dám slovo, požádám sněmovnu o klid, aby bylo paní předkladatelce dobře rozumět. Já vás přeruším, paní poslankyně, a požádám sněmovnu o klid! Prosím, pokračujte. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Zároveň předám řízení schůze.
Jde o Informace předsedy vlády o postupu vlády ve věci rozhodnutí Evropského parlamentu, který nás nutí přijmout dvojí kvalitu potravin Prosím, aby se slova ujal předseda vlády Andrej Babiš, případně jiný člen vlády. To se neděje. S přednostním právem se hlásí pan předseda poslaneckého klubu Pavel Kováčik. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
To tvrdí zástupci obchodu. Já nemám důvod jim nevěřit, nicméně je to problém, který již mnoho měsíců nebo řadu let existuje. A na mě to dělá dojem, že prostě když může být někde v nějaké konzervě vepřové maso nahrazeno drůbežím separátem, že to není ani o dostupnosti surovin, ani o specifických chuťových preferencích českých občanů, ale že je to o něčem úplně jiném. My máme dnes na stole bod, který je výsledkem toho hlasování, reakcí Poslanecké sněmovny. Já vám moc děkuji za to, že jste nám ten bod zařadili. Není to tedy bezzubý návrh a myslím si, že bychom se tím velmi rychle měli zabývat, reakcí národní legislativy na nadnárodní rozhodnutí. Já osobně jako navrhovatel nebo předkladatel tohoto bodu trvám na tom, aby ten bod se projednával za přítomnosti pana premiéra a pana ministra zemědělství. Děkuji za pozornost.
Je to návrh, o kterém dám hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Přerušili jsme projednávání tohoto bodu do přítomnosti předsedy vlády. Já tedy v tuto chvíli končím tento bod. Pan poslanec Volný dokončil svoji řeč, nebo nedokončil? Pokud nedokončil, tak nyní dostane slovo.
Já tedy, ne že by to bylo úplně nutné, nicméně rád tady přečtu to odůvodnění.
Každý politik by strašně rád říkal, že budeme platit co nejméně, brát co nejvíce a do důchodu půjdeme co nejdříve. Nemůže k tomu dojít jinak. Dokonce i za pravicových vlád by k tomu ty vlády byly dotlačeny. Je to neudržitelné. A od vlády je to neskutečně nezodpovědné. Naše chyby jste v uvozovkách napravovali pouze tak, že cokoli, o co jsme se pokusili v povinných pojistných, ať už to byla nemocenská, zdravotní nebo sociální, jste zrušili a vrátili jste to zpátky do toho neudržitelného modelu. A teď se mile usmíváte a říkáte: ono je to udržitelné. No není, kolegové. Všichni to vědí.
Pokud jsem hovořila o tom, že je dobře, že jsme znovu obnovili v minulé koalici valorizační mechanismus a že se na něj mohou důchodci spolehnout, na tom si trvám. Co se týká všech ostatních námětů, které byly prostřednictvím předsedajícího Miroslavem Kalouskem Sněmovně předneseny jako řešení udržitelnosti budoucího důchodového systému, tak s nimi souhlasím. Proto také máme důchodovou komisi a proto také se o tom bavíme. A naposledy samozřejmě musím zareagovat prostřednictvím předsedajícího na to, že se potenciální budoucí důchodce Miroslav Kalousek cítí ohrožen. Já jako služebně mladší mu případně nabízím pomoc, že rozhodně ho v tom jako tedy toho času aktivně pracující nenechám.
Děkuji za dodržení času k faktické poznámce.
Můžu říct příklad ze svého okolí. A mě by zajímalo, když tedy máme spravedlivé důchody, jak se postavíme k takovýmto lidem, jestli by paní ministryně mohla odpovědět i na tuto otázku.
Nyní ještě jedna faktická poznámka pana Miroslava Kalouska.
Nicméně vystoupení lékaře z vládní strany mě inspirovalo ještě k jedné poznámce.
Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Máte slovo.
Mám tady několik poznámek. Pojďme místo toho vést, a já na to apeluji dlouhodobě, věcnou diskusi, jak přizpůsobovat náš důchodový systém těm výzvám, které ho v příštích letech čekají. A s tím souvisí i pojem důchodová reforma. Proto ta komise pro spravedlivé důchody, která funguje tři měsíce, začala nižšími penzemi žen. Máme tam efektivitu třetího pilíře. Co se stane s naším důchodovým systémem, pokud v příštích letech a desetiletích hromadně začnou odcházet kohorty, které byly po celou pracovní kariéru osobami samostatně výdělečně činnými a odváděly minimum právě do našeho systému a pravděpodobně pak budou zatěžovat dávkový systém. Takže my koncept máme.
Bohužel. A to je právě to, co řekla i paní předsedkyně rozpočtového výboru, že by bylo dobré, aby to bylo navázáno na projednávání dalšího státního rozpočtu. Pak je to jasné a musí se projednat.
Do všeobecné rozpravy se nikdo nehlásí. Všeobecnou rozpravu končím. Otevírám tedy podrobnou rozpravu. Prosím, máte slovo.
Já se jenom tímto přihlašuji k návrhu usnesení rozpočtového výboru, který tady zazněl již v obecné rozpravě.
Já se tímto přihlašuji ke svému pozměňovacímu návrhu.
Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Ne, podrobnou rozpravu končím. Prosím paní zpravodajku v tomto případě, aby nás provedla hlasováním.
Ano, já děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Nejprve bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pana poslance Volného, který je vlastně doplňující k návrhu rozpočtového výboru. Poté bychom mohli hlasovat o návrhu rozpočtového výboru jako celku, pokud by k tomu nebyla námitka.
Pokud není námitka, tak bych o tomto postupu nedal hlasovat, protože ani jinak vlastně postupovat nemůžeme. Takže nejprve se hlasováním vyrovnáme s pozměňovacím návrhem pana poslance Volného.
Ale nevidím, že by kolegové chtěli znovu ho načítat.
Ano, děkuji. Také nevidím požadavek na to, že bychom museli tento pozměňovací návrh znovu číst. Takže zahajuji hlasování. Kdo je proti? Ano, zahajuji hlasování. Kdo je pro? Děkuji paní ministryni, paní předsedkyni rozpočtového výboru a končím projednávání tohoto bodu. Zahajuji projednávání bodu číslo Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Omlouvám se, pane ministře, není tu atmosféra na to, abyste mohl pokračovat. Prosím všechny poslankyně a poslance, aby vytvořili podmínky pro vystoupení pana ministra. Děkuji vám.
Dobře, bude to velmi stručné. Návrh vlastně vychází z široké debaty všech zainteresovaných skupin, ať již odborných společností, stavovských komor, poskytovatelů služeb, zdravotních pojišťoven, samozřejmě i pacientských organizací, tak i Úřadu pro ochranu osobních údajů, který tento návrh podporuje. Jedná se například o úpravu lhůt pro nahlížení do lékového záznamu, zavedení přeshraničního elektronického receptu, zpřesnění systému hlášení cen léčivých přípravků či úpravu odstraňování léčivých přípravků. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jak jsem již uvedl, tento návrh tedy zakotvuje klíčovou funkcionalitu systému eRecept, která umožní lékařům a farmaceutům lépe a bezpečněji poskytovat zdravotní služby, neboť budou mít informace o lékové historii pacienta. Věřím proto, že všem nám jde o to, aby péče byla kvalitní a bezpečná, a že tento návrh podpoříte. Děkuji za podporu a těším se na debatu.
Děkuji, pane ministře. A nyní prosím paní poslankyni Věru Adámkovou, která byla zpravodajkou garančního výboru pro zdravotnictví, aby nás informovala o projednání tohoto návrhu.
Třeba se neodhalí to, že lékaři o ten systém nestojí.
Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.
Víte, vysvětlování okolo eReceptů trvalo mnoho let. Vysvětlovalo se to lékařům, kteří si nemyslím, že jsou lidé, kteří by nebyli inteligentní a kteří by nechtěli udělat něco pro pacienty. Ale prostě dokud to nebylo povinné, tak se to nezavedlo. Je vidět u obou mých předřečníků, že nejsou lékaři, nejsou zdravotníci a že mluví čistě jenom z toho pacientského hlediska.
Prosím pana poslance Válka, poté je přihlášen pan poslanec Běhounek a pan poslanec Benda s faktickou poznámkou.
Děkuji, pane předsedající. Já jsem se chtěl přihlásit s faktickou poznámkou, pak jsem se zastyděl na základě toho, co tady prostřednictvím pana předsedajícího odborníci o faktických poznámkách říkají, a tak jsem se přihlásil do řádné. A teď nevím, v jaké fázi jsem.
Zcela konkrétně. Diskuse jsou vedeny spíš emocionálně a zájmem někam to posunout. Zkušenosti moje a mých spolupracovníků z hlediska výměny zdravotní dokumentace a především přeshraničního receptu a dalších věcí jsou nemalé a státy, které zavedly opt-in, velmi vážně uvažují o jeho zrušení, protože to nefunguje. Zcela konkrétním příkladem je Finsko.
Prosím, vaše dvě minuty.
Ale to je jenom vlastně koncepční poznámka.
Děkuji, pane předsedající, takže teď můžu na férovku. To já vidím jako radiolog v případě aplikací kontrastních látek, kdy z pacienta získat informaci, že má alergii na kontrastní látku, v podstatě nelze. Jednak netuší, co je kontrastní látka, jednak většinou neví, co je alergie, a když mu řeknu, že je to s tím jódem, tak si vzpomene, že ho někdy někdo potřel a měl fleky, takže tu alergii má. Já vím, že to jde i v opt-in systému. To si nechci vzít na svědomí. Ta pošta fakt nefunguje tak dobře, jak si někteří myslíme. Notářů není tolik, kolik bychom chtěli, aby to schvalování bylo jednoduché. Pak nastane čas pro přesvědčování.
Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Když se podíváte do státního závěrečného účtu České republiky za rok 2017, respektive do zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu k tomuto státnímu závěrečnému účtu, tak zjistíte, že podíl investic na výdajích státu byl nejmenší za rok 2017 za posledních 12 let. Ještě menší než za doby ekonomické krize. Zároveň zjistíte, že podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích státu neustále klesá. Závěrečná zpráva NKÚ ke státnímu závěrečnému účtu za rok 2017 o těch silnicích také hovoří. A dovolte mi tady přečíst jednu větu. A tyto zvýšené náklady nejsou jednorázové. Ty budou pokračovat i v dobách, kdy nebude takový ekonomický růst. My na to upozorňujeme dlouhodobě. Chtěli bychom raději efektivnější menší stát, aby se ty zvýšené příjmy věnovaly na snížení daní, případně na vyšší investice, ale bohužel trend je jasný. A když se podíváte na první čtvrtletí roku 2019, na plnění státního rozpočtu, kde běžné výdaje rostou dokonce více než příjmy státního rozpočtu, tak to dlouhodobě nemůže dobře dopadnout. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane poslanče. Hlásí se někdo?
Děkuji za slovo. Ono jak se říká, že co může být staršího, než jsou včerejší noviny?
Děkuji, pane poslanče. Jsme ve všeobecné rozpravě.
Děkuji za slovo.
Děkuji.
Takže je to otázka jednacího řádu. Ale souhlasím s tím, že ty logické návaznosti by tam prostě měly být.
Děkuji. Hlásí se ještě někdo?
Bavili jsme se o možných jiných variantách, bohužel jsme do této doby k žádnému konsenzuálnímu návrhu nedošli. Tolik jedna poznámka. Není to úplně jednoduché. Uvědomuji si, že každá výjimka může narušit princip toho návrhu. Já bych se chtěl zeptat pana ministra, zda toto bylo vydiskutováno, protože my chceme bezpečí pro pacienty, ale samozřejmě zdravotnická obec chce i určitou bezpečnost pro výkon svého povolání. Jinak za klub KDU-ČSL mohu říci, že lékový záznam podporujeme.
Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážená paní ministryně, vážené dámy, vážení pánové, já už budu stručný. Kdyby se vám něco stalo, když přijedete na urgentní přijetí do nemocnice, aby věděli, co berete, co vám mají předepsat nebo nemají předepsat, kde je nějaký konflikt nebo není. Ten to bude vědět, že to je vedeno. Proč potřebuje někdo znát můj lékový záznam, když žádné léky neberu? Takhle se jde úplně obrácenou cestou, podle mne chybnou. Tak ne, my řekneme, bude to ze zákona a uděláme velkou informační kampaň.
Jako první pan poslanec Ferjenčík. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Dává to daleko větší smysl ve vztahu k fungování toho systému, ve vztahu k reálnému používání toho systému na to, aby skutečně pomáhal. Já mám pocit, že ministerstvo se touto cestou snaží donutit lékaře, aby to používali, a přenést na ně odpovědnost za to, když to používat nebudou. Tady jdeme cestou represe.
Děkuji vám za pozornost.
Po úvodním výkladu zastupujícího náměstka ministryně financí, po vyslechnutí zpravodajských zpráv zpravodajů výborů a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu a) všechny výbory doporučily Poslanecká sněmovna
Ptám se pana kolegy Romana Kubíčka, jestli má zájem.
Odůvodnění.
Děkuji paní ministryni. Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Miroslava Kalouska. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
A v prioritách v bodě 1 je napsáno: Chceme důchodovou reformu, chceme konkrétní kroky bez zdlouhavých a neplodných diskusí. Podstatou bude oddělení důchodového účtu od státního rozpočtu a stanovení jasných vztahů mezi tímto účtem a státním rozpočtem. Tak se chci zeptat, kdy to chcete udělat, když to slibujete udělat v tomto volebním období, jak tady sami píšete, bez zdlouhavých a neplodných diskusí. Paní ministryně, kdy bude navrženo oddělení důchodového účtu od státního rozpočtu? Zdůrazňuji, že budu proti, protože to pokládám za hloupost!
Aby jim ty peníze zůstávaly doma, aby jim je stát nesebral a pak jim trochu něco vrátil, přičemž se část zase ztratí. Nárůst porodnosti v České republice je a koresponduje to i s větší podporou rodiny. Ale není pořád dostatečná. A týká se to i důchodového systému, to znamená, že i matky, když mají děti, tak mají potom nižší penze, a to je věc, kterou potřebujeme odstranit.
Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. V posledních letech ten nárůst je, sice není dostatečný, ale je. To je určitě také pravda. Myslím si, že má svoji logiku a že právě je vhodnou kombinací nejenom těch systémových parametrických změn, ale je provázána i s celkovou podporou rodin s dětmi. Samozřejmě jistota nikdy není, ale hovoříme o nějakém řešení, které přináší konkrétní výsledky.
Takže říkat, že máte vyrovnaný rozpočet, ve chvíli, kdy je to jenom proto, že jste nerealizovali investice, to není korektní. Nerealizované investice jsou taky dluh. Já souhlasím s paní ministryní Maláčovou, že ten průběžný systém je nutné udržet.